To prostě už je jenom na specializované právníky a možná občas nějakého insolvenčního správce, případně správce konkurzní podstaty nebo exekutora. Vůbec nevím, co se tím říká. Takže upozorňuji na to, že jestli bychom si něco zasloužili, tak enormní zjednodušení procesních předpisů zejména v oblasti konkurzu a insolvencí. Všechny ty kroky, které se do toho v letech vnášely a všechny byly, řekněme, neseny nějakými zdravými úvahami, láskou k lidem, dobrými úmysly a teď se vypočítávalo, kde se nesmí už zpeněžovat židlička a hračka a podobné další a další věci - vedlo to jenom k nekonečné složitosti. Pak je tam jedna věc, která mě tedy na pana ministra trochu rozzlobila a kterou tady chci zmínit. Já si myslím, že tohle je absolutně nefér. Tohle typicky není vyhlášková věc. Speciálně pokud se vyvíjí podle pohyblivé ceny na trhu, což nepochybně nájemné je pohyblivou cenou na trhu, která klesá, stoupá, tak tam má být nějaký násobek. Já úplně nevím, co se tím chce říct, ale když mi schválí oddlužení a já podědím sto milionů, tak už to najednou zaplatit nemusím? Ony jsou tam pak nějaké další podmínky, ještě ustanovení 409 odstavec 3 není dotčeno, 409 odstavec 3 si přečtete, že to, co jsem si pořídil za peníze, které mi byly ponechány, tak si ponechat můžu, ale co když spadnu do nějakého dědictví? Tak z toho už splácet nemusím? A to nemusí být vůbec malé částky. Tak jenom upozorňuji, že těch problémů je tam vícero.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.
Já jsem chtěl jenom to, k čemu jsem byl vyzván.
Poznamenal jsem si a ptám se, jestli ještě někdo chce vystoupit v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova, jestli je zájem. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci poděkovat za tu debatu, která tu dnes zatím proběhla, a chci poděkovat samozřejmě všem klubům, respektive těm poslancům, kteří je tvoří, kteří přislíbili propuštění tohoto zákona do druhého čtení. Myslím si, že si to ten zákon skutečně zaslouží. Neříkám, že všechny ty návrhy budeme schopni akceptovat. Dámy a pánové, kdyby to skutečně byly dluhy ve smyslu toho, že to někdy někomu půjčil, tak bychom, pokud jde o finanční gramotnost, museli zaměřit svou pozornost primárně na věřitele. A pokud by se našli věřitelé, kteří průměrně pustí dlužníka do nezajištěné pozice 600 až 800 tisíc korun, tak by to byli blázni a dávno by zkrachovali. Co to říká? Říká to to samé, co my víme z těch kazuistik: že to jsou z větší části příslušenství a další věci, o které ty původní dluhy narostly, a často ještě ke všemu přesto, že mnoho těch dlužníků, téměř všichni ti dlužníci za dobu toho propadání mnoho také zaplatili.
Tak já to zkusím vysvětlit. To není útok opozice na koalici. Naopak. Já myslím, že to je podaná ruka opozice koalici. Víte, že minulý týden proběhlo jednání předsedů politických stran k zahraniční politice z naší iniciativy a také jsme ocenili, že to jednání pan premiér svolal. To opravdu není útok na vládu ani na ministra zahraničí. Takže zkusme se na to podívat touto optikou, že my všichni hájíme zájmy České republiky. Zejména v zahraniční politice bychom to měli hájit společně. Máme dostatek jiných problémů a jiných vnitropolitických záležitostí, v kterých se určitě utkáváme a budeme utkávat. A pokud to zazní na půdě ruského Ministerstva zahraničí, tak je to vážná věc.
Pan ministr s přednostním právem má zájem reagovat. Pro kolegy uvádím, že se nenacházíme v rozpravě.
Ale já si nemyslím, že jsem ten předchozí špatně pochopil. V tom předchozím mi bylo vyčteno, že nic nedělám, že něco vysezuji a že celkově se naše Ministerstvo zahraničí, respektive exekutiva k tomu vůbec nepostavila.
Na řadě je pan poslanec Jan Čižinský se svým návrhem na změnu v pořadu schůze.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, za klub KDU-ČSL navrhuji zařadit bod Pozice vlády k situaci v syrském Afrínu. Navrhuji zařadit tento bod na zítra jako první bod odpoledne.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych poprosila o zařazení bodu Nedostatečná reakce vlády České republiky na obvinění ruské strany ve věci původu chemické zbraně použité ve Velké Británii. Ono tady bylo už mnoho řečeno. Slyšela jsem vaši reakci po zasedání Evropské rady a musím říct, že se s ní zcela ztotožňuji. Jenom mě znepokojilo to, jestli jsem to dobře zaznamenala, když jste v průběhu uplynulých dnů říkal, že nechcete obtěžovat v průběhu víkendu ruského velvyslance. A to je něco naprosto bezprecedentního. Možná by bylo dobré, abyste nás seznámil i s informacemi, které byly včera probírány na Radě, zasedání ministrů zahraničních věcí. Myslím si, že nás to může vzájemně i posílit. Víte, že jsme hledali například společné usnesení i v tak citlivém bodě, jako byla migrace, a nalezli jsme ho. Rozhodně si myslím, že má zaznít jasné slovo, jak budeme spolupracovat s Velkou Británií, jak zareagujeme, zda to bude mít nějaké dopady například ve vztahu k diplomatickému sboru Ruské federace na území České republiky. Protože i zprávy Bezpečnostní informační služby hovoří naprosto jasně. Je tady příliš mnoho diplomatů a u mnohých je velké podezření, že pracují ještě jinak než diplomaté.
Pardon, omlouvám se. Tam bylo přednostní právo pana ministra. Chce reagovat na vystoupení paní poslankyně.
Opravdu si už ode mě odpočinete. Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já vám děkuji, pane ministře. Poprosím o klid v sále, abyste případné své diskuse přenesli do předsálí. Dívám se na svou pravou stranu, nerad bych jmenoval. Pane senátore, jestli je možnost si třeba tu diskusi ukončit v předsálí. Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já doufám, že tady někdo zbude, a když tak to budu přenášet do předsálí. Návrh novely zákona byl iniciován zástupci družstevních svazů. Smyslem návrhu novely zákona je tedy novelizovat ustanovení o odloženém založení a vzniku společenství vlastníků jednotek v případě těch bytových družstev, na která se tento zvláštní zákon vztahuje. Často se jedná o větší panelové domy. V domech tak nemůže vzniknout společenství a katastrální úřady blokují jakékoli převody jednotek, což je v případě těchto družstev, která mají často povinnost převodu bytů přímo ze zákona, naprosto nežádoucí stav.
Způsob, jak to činí, je velmi jednoduchý a předpokládám, že v této podobě se podaří opravdu odstranit chyby, které v tuto chvíli omezovaly bytová družstva.
Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že právě domluvili, tak není. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Nikoho nevidím, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Přihlášeno je 166 poslanců, pro 145, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Nikoho nevidím. Kdo je proti? Přihlášeno je 167 poslanců, pro 146, proti nikdo. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto zákona. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi stručně.
Naprosto nesmyslné! Ale nikdy jsme to nepřikazovali všem osobám, které se účastní trestního řízení. Všechno! Už protože byl obviněný a mohl se bránit úvahami, které jeho vedou, a mohl si vymýšlet, mohl lhát, mohl nevypovídat. Najednou řekneme, že to je trestný čin? Což bude ten advokát. Prostě pokládám to za nesmírně nebezpečné. Myslím, že není v žádném případě vyřešen vztah k trestnímu řízení. Není v žádném případě vyřešen vztah... Ministři spravedlnosti konzultují. Není vyřešen vztah k právu na obhajobu podle vlastní úvahy obviněného. Ten si myslím, že není vyřešen vůbec. A není vůbec vyřešen vztah k zastupování ať už v trestním, nebo v civilním řízení, k předkládání důkazů osobou, která ten důkaz nevyrobila. Tam se možná máme zabývat jako tím, jak kdo svědčí před římským tribunálem, kde tedy mimochodem z České republiky snad ještě... nepamatuji si, že by někdo svědčil, ale třeba se tak jednou stane. Ale upozorňuji na problémy, které se v něm skrývají. Děkuji za pozornost.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jen velmi stručně zareaguji na kolegu Bendu. Když jsem říkal, že to je méně kontroverzní a mnohem jednodušší, nemyslel jsem tím, že to nebude vůbec kontroverzní. A očekával jsem, že se kolega Benda ozve. Ozval. Pokud jde o to maření spravedlnosti, jestliže jsme odkazovali třeba na status římského tribunálu, tak proto, abychom ukázali, že to je něco, co je mezinárodním společenstvem bráno jako standardní, řekněme, nikoli výjimečné, překvapivé. Ale ta činnost musí mít nějakou mez. A s tím, jak dnes například postupuje oblast fotomontáží, dnes už i videomontáží, tak se s tím možná budeme setkávat stále častěji u lidí, kteří na to budou mít, kteří si budou moci takové věci zaplatit. A je třeba tomu bránit. Za mě všechno. Určitě to probereme v dalších čteních.
Děkuju, pane ministře. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje prosím někdo jiný výbor jako výbor garanční? Není tomu tak. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání k projednání dalšímu výboru?
Já bych navrhla přikázání do výboru pro obranu a do výboru pro bezpečnost.
Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Nejprve budeme hlasovat o návrhu, aby byl tento návrh přikázán k projednání výboru pro obranu. Zahajuji hlasování. Aha, pardon. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Připomínám, že teď budeme hlasovat o přikázání k projednání výboru pro obranu. Kdo je proti?
Opakovaně byla vyjádřena obava, že dojde k přetížení soudů a řízení se bude prodlužovat. Soudě podle veřejně dostupných stanovisek nejde o planou obavu, protože na toto riziko upozorňují samotní soudci, tak jak jsme mohli všichni v médiích vidět. Podle mého názoru a podle mých zkušeností je opak naopak pravdou. Města a obce České republiky a jimi zřizované či zakládané právnické osoby patří mezi významnou skupinu věřitelů. Obcím vzniká celá řada pohledávek za poskytování veřejných služeb, ať už za nájemné, nebo odpady. Obce jsou navíc s ohledem na charakter poskytovaných služeb věřitel nedobrovolný. Jsou to lidé, kteří raději osekávají všechny své náklady a žijí doslova z ruky do pusy jen proto, že nechtějí spadnout do exekuce nebo procházet procesem oddlužení. Takoví lidé se snaží svá, třeba nesprávná, rozhodnutí v minulosti napravit, nevyžadují záchranné sítě. Oproti tomu přichází ministr Pelikán s návrhem, který de facto znamená plošnou dluhovou amnestii pro všechny, kteří své dluhy splácet nezvládají, ale také třeba ani splácet nechtějí. A obávám se, že zákon, tak jak je napsaný, vůbec nezaručuje, že bude možné mezi těmito dvěma skupinami rozlišovat. Já vím, že na tomto místě se jistě pan ministr ohradí. Opakovaně, tak jak jsem slyšel, veřejně odmítl tvrzení, že se jedná o dluhovou amnestii. Já to v předloženém zákoně bohužel nevidím. Naopak se zdá, že lepším řešením bude pro mnoho problematických dlužníků zůstat v šedé zóně, to tady dnes také již zaznělo, výdělky nepřiznávat a dál čerpat sociální dávky. Vážené dámy a pánové, závěrem. Nemáme k dispozici analýzy současného stavu a neexistují, nebo spíše existují pochybnosti o dopadech navrhovaných změn. Navíc v zásadě každá politická strana avizovala, že bude chtít zákon ve Sněmovně přepsat. Podle mého názoru tak reálně hrozí, že namísto špatných změn projde Sněmovnou jejich ještě horší verze. Proto podpořím návrh na zamítnutí, případně návrh na vrácení předkladateli k přepracování. Pokud nebudou tyto návrhy schváleny a zákon bude přikázán k projednání ve výborech, navrhuji, aby se jím zabýval s ohledem na zmíněné širší souvislosti sociální výbor a výbor hospodářský.
Je to tedy návrh na přikázání ještě výboru sociálnímu. Nicméně návrh na zamítnutí nebo na vrácení nepadl.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi několik slov k předloženému návrhu. Myslím si, že takřka milion lidí v dluhové pasti je pro nás výzvou společnou jejich situaci vyřešit. Proto bych osobně doporučovala podporu této novely insolvenčního zákona a případné její dopracování v následujících čteních Poslanecké sněmovny. Protože do jisté míry je to politická otázka, na které se musí politici shodnout, do jaké míry oddlužení připustit, za jakých podmínek, jak mají být vstřícné tyto podmínky, a troufám si říct, že bez silné politické podpory napříč politickým spektrem není možné tento úkol zvládnout. To znamená, jsou to lidé ekonomicky aktivní, produktivní. A co se týká seniorů, tak pro mě bylo zajímavou informací, že tato skupina je naopak nejméně početná.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Nyní bychom se měli věnovat dalším bodům dle schváleného pořadu schůze a odpoledne samozřejmě, protože je čtvrtek, máme ústní interpelace. Ale podle jednacího řádu a podle našich usnesení máme teď chvilku na to, abychom se zabývali tím, jestli chceme udělat nějaký přesun. Ano, hlásí se pan kolega Kubíček. Pane poslanče, ještě chviličku malou, já se vám pokusím zjednat klid, abychom rozuměli návrhu, o kterém, pokud ho předložíte, budeme hlasovat. Pan poslanec Kubíček, poté pan poslanec Foldyna. Jako první bod. Dobře. Prosím, pane poslanče.
Jedná se o bilaterální smlouvu České republiky s jakýmsi státem Kosovo. Takže já v rámci toho, že je sto let diplomacie mezi Českou republikou a Srbskem, navrhuji vyřadit tento bod z jednání. Děkuji.
Ještě někdo další do rozpravy k pořadu schůze? Není tomu tak. Paní ministryně financí je přítomna. Myslím, že je nás tady dostatek. Kdo je proti? Děkuji vám. Bod byl zařazen. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tento bod zůstává zařazen na programu této schůze. Můžeme tedy pokračovat podle změněného pořadu schůze, a to bodem Paní ministryně? Není zájem. Můžeme tedy otevřít rozpravu podrobnou.